K ostatním termínům jsem se zdržel. Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Z důvodu velkých nesrovnalostí v žádosti o dotaci a její částečné netransparentnosti je potřeba, aby se celá kauza řádně a objektivně prošetřila, což mohou provést pouze orgány činné v trestním řízení a popřípadě nezávislý soud.
Děkuji panu poslanci Rozvoralovi a poprosím o další vystoupení ve všeobecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Spekuluje se o obstrukcích a dalších nesmyslech. Nechci zde sám spekulovat, ale přesto je nutné zmínit dvě zásadní okolnosti, které jako člen mandátového a imunitního výboru vnímám. V této souvislosti je třeba prošetřit dle mého soudu i odpovědnost těch, kteří dotaci přidělovali a její realizaci kontrolovali. To, jak je do kauzy zabroušen pan kolega Kalousek , politizaci... Stejně jako celý klub SPD budu hlasovat pro vydání obou kolegů. Pevně věřím, že další šetření orgánů činných v trestním řízení přinese výsledky, které budou objektivní a přispějí k ukončení kauzy. Ukončení bez zbytečného politického cirkusu.
Děkuji panu poslanci Roznerovi a dalšího v pořadí mám přihlášeného pana poslance Jakuba Michálka, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže to je podstatou té žádosti, kterou dnes projednáváme. Klub Pirátů vždycky vycházel z toho, že všichni občané jsou si rovni před zákonem, že tady máme právní stát. A imunita je výjimka z tohoto pravidla, která má své zvláštní předpoklady. Proto taky jednací řád Poslanecké sněmovny mluví o tom, že se mají posuzovat podmínky v imunitních věcech při tomto našem jednání. V roce 2006 bylo vydáno nařízení o strukturálních fondech. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Někdy v roce 2008 se pak firma přejmenovává na Čapí hnízdo a všude tam vystupují ve statutárních orgánech buď právníci Agrofertu, dodavatelé Agrofertu, nebo příbuzní Andreje Babiše. Chtěl jsem se věnovat několika nepravdivým nebo zavádějícím informacím, které podle mého názoru zazněly ve vystoupení pana premiéra. Pan premiér říká, že ve zprávě OLAFu není ani slovo o podvodu. Tyto dva podniky lze považovat za propojené v rámci příslušných právních předpisů. Tato porušení legislativy mohou zakládat podstatu pro soudní řízení na základě příslušných opatření českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Není pravda, jak říkal pan premiér, že by se nemluvilo v té zprávě o podvodu. Tady bych se chtěl odkázat na článek tři doporučení Evropské komise k definici malých a středních podniků. Tam se vysvětluje, že pro účely výpočtu je potřeba se podívat, co je tzv. nezávislým podnikem. Jestli bylo Čapí hnízdo nezávislým podnikem. V doporučení se výslovně říká, že nezávislým podnikem nebyl podnik, který byl tzv. partnerský nebo který byl propojený. Andrej Babiš zde sám uvedl, že existovalo partnerství, dokonce strategické partnerství mezi Čapím hnízdem a Agrofertem.
Ale k paní kolegyni Němcové prostřednictvím pana předsedajícího. Vy to, paní kolegyně, máte úplně popletené, nezlobte se. Takže já jsem prostě změnil názor a nemá to nic společného s touto mou kauzou, protože já budu hlasovat pro svoje vydání.
Já patřím k těm, kteří tvrdí, že každé hlasování v Poslanecké sněmovně je politické. Děláme politiku, zastupujeme politické strany, takže neznám hlasování v Poslanecké sněmovně, které by nebylo politické. V tomhle ohledu s tím mohu souhlasit, s tím, že říkáte, že ta kauza se týká politiky. To je pravda, protože se to dotýká aktivních politiků. Takže já chci jenom upřesnit, aby bylo úplně jasné - ano, máte pravdu, v tomto smyslu je každé hlasování o vydání, ale i o všech ostatních bodech v Poslanecké sněmovně politickým hlasováním a politickým rozhodováním. Ale nesouvisí tento případ, který nechci nějak hodnotit, s vaším politickým rozhodováním.
Slovo dostane paní poslankyně Procházková, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji, pane předsedající. Netušila jsem, že bude moje první slovo zrovna dneska. Myslela jsem si, že budu vystupovat k něčemu odbornému, protože mí voliči mě sem poslali právě proto, že něco znám a umím. Ale nedá mi, abych se dneska nevyjádřila. Takže promiňte, že to budu číst, protože jsem si něco připravila. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové - i když nevím, zda si vůbec mohu dovolit oslovit pana knížete jako svého kolegu, jak nám bylo ve středu řečeno. Bylo vyslechnuto více než 1 600 svědků, kteří vesměs vypovídali v náš prospěch. Byli jsme obviněni, obžalováni, prvoinstančním soudem plně zproštěni viny, ale státní zástupkyně se odvolala. Následovala výměna politické reprezentace kraje. Z funkce jsem byla odvolána a policajt, který nás vyšetřoval, byl bez výběrového řízení - podotýkám ve státní instituci - dosazen do funkce generálního ředitele nemocnice. Bohužel, v mém případě tomu tak nebylo. To směrem k médiím. Neobstojí u mne, že na politika se musí pohlížet jinak. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné." A proto budu hlasovat proti vydání, protože jsem přesvědčena, že se jedná o politickou zakázku, jak zdiskreditovat vedení úspěšného politického subjektu, tedy ANO. Neobstojí ani námitka, že se mají vydat, aby se mohli obhájit. To už jsou politik a jeho hnutí paralyzováni a o to tu ve skutečnosti jde. A to aniž ctí Listinu základních práv a svobod a Ústavu. Ani já nebudu pro vydání poslance Růžičky a Svobody, kdyby si to sami přáli. Poslankyně Jourové či paní Vitáskové. Stejné případy. Byli účelově kriminalizováni, vláčeni médii a nakonec osvobozeni, aniž by byla respektována jejich práva. Na co nám ta imunita tedy je?
Pokračujeme vystoupením pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych se chtěl zabývat tou větou, kterou často opakují pan inženýr Babiš a pan Faltýnek, že kdyby nešli do politiky, tak by nikdo Čapí hnízdo nevytáhl. Já si myslím, že je to pravda, ale právě to je ten problém.
Ale tady jde o protimluv. Nejlépe to lze popsat tím výrazem v pohádkách bylo - nebylo. To tedy já považuji za výsměch nejenom mně, ale i vám a v podstatě celému právnímu státu. Takže opět bylo - nebylo. A opět to v žádosti policie akcentuje. A ve stejném dokumentu tvrdí, že akcie neexistovaly. Zase je to bylo - nebylo. V podstatě skoro za rok? No proto... Takto se policie vypořádává s úmyslem, tedy se subjektivní stránkou trestného činu. Víte, všechno, co vám bylo předloženo ze strany policie, je ve vztahu k mé osobě absolutní nesmysl. Můžete mi namítnout samozřejmě, že v tom případě mi dáte prostor, abych se řádně očistil a pak se vrátil do politiky. Už to tady několikrát dneska zaznělo a ta debata asi bude v tomto duchu pokračovat, protože ta debata je vždycky, když je někdo vydávaný. Zkusme se zamyslet nad délkou trestního řízení v některých kauzách. Co jsem mu neřekl, a nemá to nic společného s mým vydáváním. A já znovu říkám, já budu aktivně hlasovat pro své vydání - protože to je sračka, pane docente! Bohužel to bylo až po termínu - a ten termín jsme dostali od policie - toho prvního zasedání, kam jsme byli pozváni. Nebyla to žádná obstrukce, jak bylo neustále novináři sdělováno. Nikde v této zprávě není uvedeno, že bych se já podílel na jakémkoliv podvodu. Takže co jsem vlastně podle zprávy OLAFu já měl spáchat? Je pravda, že jsem byl pozván úředníky OLAFu v České republice, když tady byli, jako svědek. Proto se ve zprávě objevuje moje jméno jako spousta dalších jmen. Já to vidím tak, že jediný důvod - ale to je můj pocit, já vás o tom nepřesvědčuji, jenom ho chci tady sdělit. Jde téměř o učebnicový příklad stavu, který má eliminovat institut poslanecké imunity. Někteří z vás měli možnost se seznámit s obsahem trestního spisu a já bych rád poprosil, aby nám tady na fóru řekli, jestli ve vyšetřovacím spise zjistili jakoukoliv skutečnost, která by zakládala závadnost nebo trestnost mého jednání. Myslím si, že v demokratickém státě, kde platí základní ústavní principy, nemůže být občan stíhán pouze za to, že je blízkým spolupracovníkem jiného občana a že ve svém profesním životě zastával určité manažerské pozice. V této souvislosti, už to tady jednou zaznělo, si dovolím zmínit statistiku osob, které jsou každoročně odškodňovány za zrušené trestní stíhání. To neplatil žádný policista, který pochybil, nebo někdo jiný, kdo ho měl hlídat, ale my jsme to zaplatili, přátelé!
Pak tady mám v pořadí dvě přednostní práva do rozpravy a bude to pan poslanec Farský a pan poslanec Kalousek.
Já mám faktickou poznámku, kterou reaguji na paní ministryni financí Schillerovou. Titulek. Pod tím je napsáno: Ministerstvo financí posoudilo došlé žádosti a na základě provedené analýzy zveřejňuje podstatné závěry, ke kterým dospěl OLAF v rámci svého vyšetřování. Takže Ministerstvo financí na svých stránkách uvádí, že zveřejnilo závěry zprávy OLAF, ale ve skutečnosti nezveřejnilo závěry zprávy OLAF, ale část dopisu, který k tomu byl jako doprovodný dopis. Proto vás prosím, až budete příště zveřejňovat informace, tak zveřejňujte pravdivé informace.
Děkuji, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan předseda Farský.
Jsme přesvědčeni o tom, že spravedlnost se nemá hledat ve Sněmovně ani se tady před ní nemá skrývat. Že imunita - a to odcituji - se má vztahovat jenom na výroky pronesené ve Sněmovně a na nic jiného by se vztahovat neměla, protože poslanci nejsou žádní nadlidi. Je to citát pana Andreje Babiše z 13. dubna 2017 a souhlasím s ním. Tyhle škody, které se působí tím, jak se tady napadají demokratické instituce a ty, na kterých stojí právní stát, jsou daleko větší než nějakých 50 milionů Čapího hnízda. Protože nejspíš se stalo to, že jednání o vydání nebo nevydání se stalo součástí vyjednávání o podpoře vlády. Mně to přijde nechutné. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi mé subjektivní hodnocení. Přesto tady zazněla jedna naprosto zásadní věta. To neřekl nikdo ve čtvrté cenové skupině u piva. To řekl předseda vlády v Poslanecké sněmovně a pronesl toto prohlášení do veřejného prostoru. Já chci věřit, že tomu tak není. Ale ten jediný, kdo nás o tom může ujistit, je ministr spravedlnosti. Ministr spravedlnosti čtyři roky zastával svůj úřad a prováděl politickou kontrolu nad státním zastupitelstvím, které je pánem při trestním řízení. Pane ministře spravedlnosti, tohle je skutečně vážná chvíle. Buď žijeme v právním státě, nebo nežijeme v právním státě. Váš předseda vlády, pane ministře spravedlnosti, pronesl veřejně toto hodnocení vaší čtyřleté práce a já se domnívám, že veřejnost si zaslouží slyšet vaši reakci.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nemám žádné žádosti ani o faktické poznámky, takže řádně přihlášenou do rozpravy mám paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážená vládo, Poslanecká sněmovna nemůže lidem vyslat signál, že nevěří v právní stát, nevěří v kontrolu státního zastupitelství, a dokonce že nevěří ani v soudy. Není to policie, nejsou to státní zástupci, nejsou to soudy, kdo zneužívají trestní právo v politickém boji, mezi politickými stranami, k oslabení politických soupeřů nebo uvnitř politických stran. Obdivuji se těm poslancům a poslankyním, kteří mají takovou odvahu, nebo možná pýchu, se tvářit, že jsou vyšetřovateli, že jsou státními zástupci, že jsou soudci a někteří že vykonávají všechny ty tři funkce současně! Neuvěřitelné. Ať si každý politik sáhne do svědomí, zda tak činil či činí, zda vynáší rozsudky o vině bez soudu, nebo dokonce bez obvinění, nebo dokonce bez pouhého podezření, protože účel světí prostředky. Díky tomu - a udělali jsme si to sami - nebudeme za chvíli hlasovat pouze o zbavení imunity dvou poslanců, protože poslanecká imunita je mrtvá. Budeme hlasovat o tom, zda Česká republika je, či není právní stát a zda v něj věříme. Já budu hlasovat pro vydání obou poslanců, ale ne proto - a teď mně je úplně jedno, co mně přijde za reakci na sociální sítě -, že bych byla přesvědčena o jejich vině. Ale věřím v právní stát!
A říkám to proto, že nás neustále někteří novináři, političtí komentátoři i kolegové politici podezírali z nějakého handlu nad vydáním či nevydáním obou dvou poslanců. Chtěl bych, aby naše politika pro vás všechny byla jasná a srozumitelná.
Takže rozprava ještě nebyla otevřena, aspoň vy jste dal přednostní právo panu Babišovi.
V tom případě čistě pro formu otevírám rozpravu. V tom případě zde mám přednostní přihlášku do obecné rozpravy od pana poslance Faltýnka, nebo předsedy Faltýnka.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám na začátek jednu prosbu. Současně mně však dovolte, abych na začátku svého vystoupení sdělil, že já zvednu ruku pro své vydání, a to ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je to, že jsem nic nezákonného neudělal, a proto se nechci skrývat za poslaneckou imunitu. Použiji citát jednoho z kolegů z dnešní ranní tiskovky. To jsem říkal i minule. Jsou to totiž lidé, kterých si já osobně vážím, kteří celý život poctivě pracovali, a je za nimi něco vidět, něco konkrétního, a tito slušní chlapi jsou také nesmyslně obviněni a imunitu nemají. Omlouvám se za některé expresivní výrazy, ale už žádný nebude. A to je mimo jiné jedna z věcí, kterou se v žádosti nedočtete, kterou před vámi policie tají. A tohle jsem tady říkal i minule. Nikdy totiž nemůže vyloučit eventualitu, že by v případě veřejné nabídky neobdržel vyšší cenovou nabídku od jiné právnické nebo fyzické osoby. Ale kolega vyšetřovatel zatajil další věci.
Další věc, kterou říkal pan premiér, je, že to bylo upraveno pouze smlouvou, a tudíž, že neporušili žádné evropské dokumenty. Zde bych chtěl říct, že bylo vydáno nařízení Evropské unie o strukturálních fondech v roce 2006, které upravuje pomoc malým a středním podnikům. A nařízení je samozřejmě přímo použitelným i na úrovni členského státu Evropské unie. Jestli si někdo vymýšlí, že nemůžeme říkat, co jsme řekli na nějakém výboru, byť byl neveřejný, tak bych ho rád odkázal na stanovisko odboru legislativy, kde je tento omyl vyvrácen naprosto jednoznačně. Ale není to všechno, co se stane na mandátovém a imunitním výboru. A myslím si, že to je věc obecného zájmu, abychom si to tady identifikovali. A pan premiér uvedl dvě věci. Nicméně pan Komárek byl nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby a vrchní státní zastupitelství uvedlo, že pan Komárek se nikdy nemohl legálně dostat k informacím o odposleších z této kauzy. Tou druhou skutečností bylo, že se pan vyšetřovatel Nevtípil měl podílet na kauze Neograph. Opět jsme se ptali státního zástupce, aby se k tomu vyjádřil, a neshledali jsme, že by pan Nevtípil cokoliv porušil v rámci vyšetřování této kauzy. Takže ten člověk je v daleko horší situaci a pod daleko větším tlakem. A my nechceme, aby politici zasahovali tímto obrovským způsobem a s takovouto obrovskou mašinérií do nezávislého vyšetřování policie a státního zastupitelství. Já si myslím, že tímto způsobem by Ministerstvo financí fungovat nemohlo. Stejně tak Lidové noviny vycházely z nějakých informací, které jim byly podstrčeny. Protože nikdo z nás, aspoň tady, jak jsme my opoziční poslanci za Piráty, nevlastní média. Závěrem bych se chtěl ohradit proti tomu, co tady zaznělo proti politikům, že se tady někdo živí politikou. Já si myslím, že dělat poctivou politiku pro lidi je daleko lepší, než když se jenom někdo živí dotacemi.
Děkuji za slovo. Rychle využiji čas. Pane poslanče Michálku prostřednictvím pana předsedajícího, já si dovolím tady přede všemi narovnat informaci, kterou jsem už zjistila z médií. To, že jsme vydali nějaký průvodní dopis. Ministerstvo financí dostává ročně několik zpráv OLAFu. Nikdy žádnou nezveřejňuje. Tady jsme v návaznosti na asi 80 žádostí podle zákona 106 vydali informaci na základě dotazu městského státního zastupitelství o závěrech orgánů OLAFu s tím, že tyto závěry jsou nedílnou - to není žádný průvodní dopis - jsou nedílnou součástí závěrečné zprávy a jsou to doporučení, která OLAF dává Evropské komisi.
Připraví se, na další faktickou tady mám pana poslance Jakuba Michálka.
Ono to tady zaznívalo. My pouze vydáváme eventuálně oba pány k tomu, aby probíhalo trestní řízení a orgány činné v trestním řízení mohly konat. Volby nebyla otázka rozhodování o vině a trestu.
Poslední dny a týdny byly opravdu náročné. Já jsem ve Sněmovně fakt chvíli, ale nečekala jsem to tak osobní, vyhrocené a tak na nože. Ale fakt mi nezbylo než si na to zvyknout. Nakonec popravdě řečeno jsem ráda, že jsem měla možnost být členkou mandátového a imunitního výboru, už proto, že jsem nebyla odkázána jen na média a demagogická vyjádření ostatních opozičních stran vytržená z kontextu, ale mohla jsem si obrázek udělat sama. Dokonce nám bylo podsouváno, že dříve nebylo zvykem, aby mandátový a imunitní výbor podobné případy projednával. Nebylo to zvykem! To je zjevně univerzální argument pro to, když se někomu nechce něco řešit nebo se tím prostě nechce zabývat. Proč existuje? Aby nic nedělal? Velmi ráda bych všechny ubezpečila, že jsme v žádném případě nikdy nechtěli suplovat práci policie a ani to nedělali, ale především chceme dělat svoji práci odpovědně, proto nás voliči zvolili. A mimo jiné budeme takovým způsobem zkoumat všechny případy, které mandátovému a imunitnímu výboru připadnou, opravdu všechny a poctivě. Vraťme se ale k vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. To pan policista, který mi umožnil nastudovat spis, pravděpodobně nevydržel. Začal se do mě a mé poslanecké kolegyně poměrně dost jedovatě navážet, že v každé jiné civilizované zemi by Andrej Babiš byl za své skutky už dávno vydán, že máme být rádi, že vůbec můžeme nahlédnout do policejního spisu, protože to není jeho povinnost nám jej ukázat. Opravdu bych vám tohle nepřála zažít. Že mají jasno politici, dobře.